Nejčastěji je zmiňováno - a zase to číslo, které je pro nás nejdůležitější, protože pokud tady chceme vyvolat tu bombu, tak to jsou lůžka ARO plus jipka dospělí. To znamená, 36 zemí ze 41 vyplenilo chřipku a chřipka neexistuje. Já vím, že samozřejmě se můžete smát, ale jsou to věci, které jsou pro mě docela důležité. Pokud mně na to odpovíte, budu velmi rád. A pak jsou ta opatření, o kterých tady hovoříme. Kdo to dítě vyzvedne? Jak to bude fungovat? A už dneska slyšíme, že Vězeňská služba říká: My asi zkolabujeme, my budeme potřebovat pomoc.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.30, budeme pokračovat.
Děkuji.
Této žádosti samozřejmě vyhovím.
Nešlo by prosím udělat nějaký centrální systém? Zase si někdo vezme pauzu. To také není úplně to.
Musím říci, že už tenkrát jsem se značnou skepsí předpokládal, že za 14 dní uslyšíme tak maximálně to samé, protože jsem nepředpokládal, že situace se zlepší. A proto bych se teď velice rád zeptal - bohužel, pan premiér zde už není - bych se ho rád zeptal, jaký má plán po těch třech týdnech lockdownu, jaké budou kroky B, C, D, jak si představuje další vývoj, co bude následovat, protože lidi se nás ptají, co bude. Netuší, co mají dělat, na co se mají připravit, s čím mají počítat, a protože své rezervy většinou vyčerpali už na jaře, tak musím říct, že ta nervozita je značně vysoká. Takže to je můj první dotaz na pana premiéra. Já bydlím na vesnici, tak vím, jak to lidi vidí a nemůžou se do toho dostat.
Nyní jako poslední vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, chci apelovat na váš zdravý rozum. Je to bezmála rok, co tady máme různá omezení, lockdowny, opatření. Snažte se přemýšlet, snažte se hledat řešení, protože tohle nikam nepovede. Ty škody třeba i na duševním zdraví, které ve společnosti jsou... Za poslední tři týdny tři lidi skočili do té propasti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nepředbíhal bych, kdybych neměl za šest minut řídit, takže si dovolím zneužít svého oprávnění. Nejde přece jenom ani v případě premiéra jenom o těch 50 milionů. Takže náš pan poslanec Lukáš Bartoň vyzval ministerstvo, aby zveřejnilo, kdo je skutečným dodavatelem antigenních testů do škol, a poslal žádost o informace minulý týden. Dneska dostal odpověď, máme k tomu vydanou tiskovou zprávu. Ukázalo se, že se jedná o velmi malou a současně velmi zadluženou firmu. Ministr Hamáček by měl okamžitě vysvětlit nezaplacení zálohy a ze strany dodavatele garantovat, že testy vůbec dorazí do České republiky. Takto to okomentoval náš pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Ministerstvo uvedlo, že za každý den prodlení dodavatel zaplatí sankci 1 milion. Já tedy věřím, že se té věci věnujeme.
Je velmi jednoduchý, velmi lapidární. My jsme pro prodloužení stavu nouze nehlasovali. Ani toto náš poslanecký klub, stejně tak jako klub SPD, nepodpořil, takže vlastně nemáme o čem hlasovat. Z našeho pohledu vlastně žádný nouzový stav legitimně vyhlášen není, a proto není, proč bychom měli něco takového prodlužovat.
Já vám ten čas dám, ale hlásí se tady někdo na faktickou poznámku.
Nevím, jestli jste ho četli, ale mě to velmi zaujalo a rád bych ho tedy dočetl: "Další věcí, která mě děsí, je takzvaný pandemický zákon. Dle vyjádření různých odborníků existuje dostatečné množství předpisů umožňujících vyhlašovat přiměřená hygienická opatření již nyní. Když jsem jej četl, nestačil jsem se divit. Samostatnou kapitolou je i sledovací aplikace. Takovýto zákon omezující lidská práva a svobody tu nebyl ani v dobách největší totality. Opravdu je mi smutno a jsem zděšen nad kroky vlády, které byla schopna páchat a které připravuje. Jsou ničeny životy milionů lidí.
Pokládal jsem za svoji povinnost vám toto opatření takto vysvětlit, protože bude mnoho otázek. Ale věřte, dlouho jsme přemýšleli o tom, jaké řešení zvolit. A určitě se tady najde celá řada nápadů, jak to udělat jinak. Ale já věřím, že takto to splní účel, který od toho očekáváme.
Já vám také děkuji, pane ministře. Mám tady dvě faktické poznámky, které vymažu, protože nebyla ještě předtím otevřena všeobecná rozprava. A poprosím pana předsedu Jurečku, aby se ujal slova jako první s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, členové vlády, kolegyně, kolegové. A jsme opravdu ve velmi složité situaci, protože tady máme přes 140 dnů stav nouze, situace se nelepší. Když jsme před rokem slyšeli: Zatněme zuby, vydržme Velikonoce, užijeme si je za rok! Nenechme se strašit druhou vlnou, žádná nebude, už nikdy nebude lockdown! Je to velmi těžké slyšet tehdy, když jsme slyšeli: Přežijme Vánoce! Po Novém roku to bude lepší. Oni slouží mimo zákoník práce, oni se starají o to, aby to vůbec nějak fungovalo. To potom všechno končí. A že se to rozhodně podaří zlomit. Mám ale pár poznámek, které bych tady chtěl vznést na vládu. Ale prosím pěkně, několik věcí, které tady říkáme přes čtyři měsíce, a já si kladu otázku, proč se nestaly dřív. Já si jenom kladu otázku, proč některé věci nemohly být dřív. Je strašně špatně, když čtete dneska rozhovory některých ředitelů firem, kteří říkají, že je testování, trasování nezajímá, že to je věc státu. Prosíme pěkně, respirátory a nanoroušky dát k dispozici i těm, kteří na to nemají finanční prostředky. Aby tady nebylo 14 různých systémů kontroly a přístupu k těmto věcem, ale aby to bylo jasné, vyjasněné. Teď slyšíme nově: Za běhu se to řeší, omezení na katastr. V Praze se nedostanete z Úřadu vlády ani k Rudolfinu, jsou to rozdílné katastry. Pařížská je několik katastrů. I ostatní města v České republice tvoří několik katastrů. Podívejte se na to a dejte tomu nějaký logický rámec. Jsme špička v nanotechnologiích ve světě. Protože bude obrovské fiasko, a potom už se nemůžete odvolávat na žádnou další důvěru lidí, pokud za dva, za tři týdny se ta čísla opravdu nezlepší. A už to bude jenom čirá frustrace.
To není o tom, jestli uděláme lepší nebo horší nařízení. A o tom bylo i mé předchozí vystoupení, a přečtěte si, co si z toho novináři vytáhli.
V tuto chvíli vystoupí se stanoviskem klubu KSČM pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Ale je potřeba těm lidem nějak pomoct. Není v podstatě nic, čím by se mohli alespoň nějakým způsobem léčit. Paralenem, Ibalginem, čajem to prostě není možné zvládnout. Tak to prostě je. Čtyřikrát větší země má polovinu úmrtí, má podstatně méně pacientů, kteří jsou v těžkých stavech. Takže já bych poprosil, aby opravdu byla možnost alespoň nějakým způsobem se efektivně léčit v počátku.
Děkuji, pane předsedající. V deset měl začít Ústřední krizový štáb, takže jsem už seděl v kanceláři, a dvě minuty poté oznámili, že pan předseda Ústředního krizového štábu je na vládě a že nemůžeme. A já jsem na to tak najednou koukal a říkám, co se změnilo? Chvilku jsem to poslouchal, a dneska v podstatě i pan ministr zdravotnictví přednesl ty katastrofické scénáře, co bude následovat, pokud nevyhlásíme, neprodloužíme, nebo teď vidím, že jste se dohodli, tak vydáte nějakou deklaraci pro vyhlášení nového nouzového stavu.
Kdo chce nalézt objektivní informace, má možnost. Dospělé odtahujete od zdroje obživy, zakazujete jim pracovat, vydělávat, zavíráte podniky, přivádíte lidi na mizinu. Dětem odpíráte právo na řádný rozvoj a vzdělání, které mimo jiné povinně nařizujete. Nutíte je využívat technologie IT, které mají prokazatelně negativní vliv na řádný osobnostní rozvoj. Nyní chcete děti mučit povinnými testy, které si ještě mají provádět samy, a podmiňovat tím školní docházku. Dokáže mi někdo podat rozumný argument, proč týrat dítě testem? Ale nejen dítě, ale i zaměstnancům podmiňovat přístup do zaměstnání, který nemá žádnou vypovídací hodnotu? Jako rodič bych se musel sám před sebou stydět, kdybych pouze přihlížel tomu, jak chcete nejen mé děti nadále týrat. Vy zastavujete ekonomiku, vypínáte lidem žití, upíráte právo na důstojný život, svobody a základní práva. Nechápu, jak můžete něco nařizovat a vymáhat a přitom sami porušovat právo a Ústavu. Dokážete si představit, jak na vás pak pohlížíme?
Chci se zeptat premiéra i ministra zdravotnictví, jestli jednají s Ruskem, Běloruskem, Kubou anebo třeba nyní s Indií o vyslání lékařů a personálu. Minimálně Kuba a Rusko jsou známy svými humanitárními misemi, svoji covidovou krizi mají vyřešenou. Protože pokud máte respirátor na plnovousu, tak si ho můžete rovnou sundat. Opět to neříká Lubomír Volný, ale říká to návod na respirátoru. Lidé se nebudou chovat tak jako v březnu loňského roku, pane premiére. Nebudou. Nechovají se tak dokonce už ani Rakušané, a nechovají se tak dokonce už ani Němci. Protože lidé vás už poslouchat nebudou! Protože lidé už vědí, že toho vašeho "psa" sestavovala banda amatérů, která nemá s medicínou vůbec nic společného. Že při sestavování toho "psa" nebyl ani jeden jediný doktor, ani jeden jediný imunolog. Bude se používat, protože on ho povolil. A premiér Babiš dneska tomuto léku, kdy jedna dávka bude stát 25 000 a všechny ty dávky budou stát přes 300 milionů, dělal reklamu v televizi. Tohle pan premiér v ruce nemá, ani pan ministr, který povolil užívání tohoto léku. A pan premiér, který mu dělal reklamu dneska v přímém vysílání. Každý, kdo tvrdí cokoli jiného, lže. Tady se připravuje byznys za více než čtvrt miliardy, kterému dal zelenou ministr zdravotnictví za ANO a kterému dneska dělal v televizi reklamu sám premiér. Kde je vaše podezření ze střetu zájmů, když jde o stovky milionů anebo o desítky miliard? Taky jste dostali kufříček, a proto mlčíte? Taky jste koupení? Tady o tom mluví jenom Volný a Bojko? Kolik jste dostali?
Pod tlakem kope čím dál víc, aby nás co nejdřív dostala na lopatky, aby nad námi měla neomezenou kontrolu, pandemický zákon, tedy zotročila nás. Jako každý rok, jen dřív to bývaly chřipky, angíny a rýmy. Necítím se jako rizikový pacient, přesto nemohu tvrdit, že covid nechytnu a že na něj nemohu zemřít. Své konání musí zaměstnanci svým zaměstnavatelům dostatečně a průkazně vysvětlovat, nesmí činit nic, co by bylo protizákonné, protiústavní, co by bezdůvodně omezovalo svobody a práva kohokoliv. Pokud tomu tak není, nelze mluvit o demokracii, o svobodné zemi. Na závěr jedna otázka: Kam až toto chcete stupňovat? Rok nás držíte na řetězu a v náhubcích. Vypnuli jste ekonomiku, zničili životy tisíců podnikatelů, živnostníků a jejich rodin a další a další jsou na řadě. Co dál? Rok nám nutíte roušky, abyste pak řekli, že jsou na nic, a nasadíte nám respirátory. Za rok to budou plynové masky a protichemické obleky? Samozřejmě pro pár vyvolených, kteří budou moci opustit své bydliště, ostatní budou sedět v řetězech doma nebo ve fabrice, kam budou pod přísným dohledem jednou týdně transportováni? Všichni budeme očipováni a sledováni, aby náhodou někdo neopustil byt bez povolení, viz sledovací aplikace v pandemickém zákoně? Opravdu takový život chcete předat svým dětem a následným generacím? Dovolávám se vašeho svědomí. Nedělejte z nás a z našich dětí otroky! Neschvalujte kroky, které by k tomu vedly. Netýrejte naše děti. Veškerá nařízení zvažujte pečlivě a pečlivě je zdůvodňujte. Čiňte svoji práci, za kterou jste placeni, veďte naši zemi k lepším zítřkům. Neexistuje žádná domácí léčba.
Doufám, že to bude velmi brzo. A poprosil bych, aby toho vláda využila. Dovolím si ještě zmínit jednu věc, která se děje v posledních pěti dnech. Už asi pět dnů se neustále hovoří o lockdownu a členové vlády to přiživují. Vždycky se objeví nějaký jeden návrh: okres, 20 kilometrů, jeden kilometr a ti lidi jsou čím dál tím ve větším stresu. Já jsem myslel, že tady ty časy už máme za sebou, časy chaosu, komunikace přes média a vytváření další paniky ve společnosti.
Prosím, máte slovo. Je to zatím poslední přihláška.
Mně bude stačit minuta. To je celé.
Rozhlédnu se po sále, nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan premiér, případně zpravodaj? Dám slovo zpravodaji, protože máme dva návrhy usnesení. Já nějakou představu mám, ale nechám to na vašem návrhu, případně se vyjádřím.
Já mám taky nějakou představu, tak uvidíme, jestli se sejdeme. Takže zde máme dva návrhy, jak již bylo řečeno. Stejně tak je zde protinávrh pana poslance Volného, který navrhuje okamžité zrušení nouzového stavu, to znamená zrušení s okamžitou platností také toho stavu, o kterém již Sněmovna rozhodla, kdy ho zruší, a vyšlo ve Sbírce, kdy ho zruší. Já mám za to, že oba dva ty návrhy jsou nehlasovatelné, nicméně chápu, že na to budou různé názory.
A připraví se - s přednostním právem vystoupí pan předseda Vojtěch Filip.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jaký je rozdíl mezi Portugalskem a námi, kdy ta čísla mělo Portugalsko podobná, nebo i vyšší, kdy bylo na pokraji toho, že měli čtyři intenzivní lůžka? Já jsem tam o víkendu byl, protože jsem tam byl pracovně. Tam bylo všechno zavřené. Ne, tam jede pět tatínků s pěti dětmi z celé republiky. To je to dodržování, o kterém se bavíme. To elementární dodržování.
Děkuji.
Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, já začnu netradičně. Ale tady to funguje tak, že management všem všechno zakáže, čeká, jak to dopadne, a sám si dělá, co chce. Hledí si svého soukromého byznysu a neřídí se ani svými vydanými rozhodnutími. To se pak těžko věří, že to, co vymýšlejí, slouží eliminaci hrozby. Pokud nevěříš, stačí se podívat na tanec s testy okolo škol, kde ty testy jsou, a tak dále." Mohl bych citovat i jiné. Ale Komunistická strana Čech a Moravy se snažila v každém případě pomoci v tom a vytvořit dostatečný časový a materiální prostor pro to, aby vláda udělala vše pro to, abychom pandemii zvládli. Ale vláda nijak nereagovala, ani ve chvíli, kdy bylo jasné, že Evropská komise se snaží na sebe převzít další pravomoci, ubrat je jednotlivým národním státům, a lže občanům o tom, že budeme lékovou politiku dělat dohromady. Přitom léková politika, zdravotnictví není nic, co by bylo evropsky centralizováno. Je to vždycky věc národních států. Kdo mi nevěří, ať si nastuduje Lisabonskou smlouvu. Proč tedy máme SÚKL? Proč trpíme to, že paní ředitelka SÚKLu řekne, že ona nebude certifikovat vakcínu a že si počká na to, až bude certifikovaná v Evropě? Za co ji platíme? Za to, že nechce vykonávat svoji práci a nést svou odpovědnost? Ono i v sousedních zemích došla trpělivost. Bojíme se toho, že tu odpovědnost neuneseme? Pan ministr zdravotnictví tady říkal, jak je složitá situace, jak se to těžko řeší, ale že je potřeba, abychom ta opatření dodržovali. Ale v tom případě je potřeba říct lidem, jestli ty vakcíny budeme nakupovat, nebo budeme čekat, až nám je milostivě z Amsterodamu nebo z Bruselu dodají. To je naší odpovědností.
Všichni svorně požádali o přerušení do 11 hodin.
Jsou prostě povinni zabezpečit jeho ostrahu. To je jedno z těch míst. Dostalo se nám to dovnitř do zařízení, do pobytových zařízení. Jak je to možné, že jsme nedokázali - ne my, vy, vládo - že jste nedokázali pobytová zařízení ochránit?